A to, že se jedná o zdravotní tým, byla první reakce na tu situaci. Pokud se týče ženistů, jak tady bylo zmíněno, jedná se o instruktory prosím. Nepředstavujme si, že bychom tam nějakým způsobem participovali v nějaké pozemní operaci. Je to zhruba 230 tisíc vojáků a jsou nasazováni tam, kde to obrazně řečeno hoří.
Netřeba se hájit. Ale to není podstatné. Opakovaně jsme vyzývali k tomu, abychom to řešili. Víte, že my dlouhodobě podporujeme vysílání misí. Ale jinak je to naprosto v pohodě. A jenom připomínám, my budeme hlasovat pro.
Děkuji panu předsedovi. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Jestli se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo.
A tam docela vypadalo z těch zpráv, ale to si musíme prověřit, že ten řidič, který byl pokutován, dělal právě kabotáž. Ale já tady nechci předestírat, co bylo, nebo co nebylo. Je potřeba se s tím případem obeznámit a možná se zamyslet nad tím, jestli a za jakých podmínek řidičům pomoci, nebo nepomoci. Já bych jenom chtěl říct jednu věc. Vím, že z hlediska vlády v této věci se rovněž angažuje paní ministryně Marksová za Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je tam třeba i snaha nejenom pokutovat za minimální mzdu, ale například nutit řidiče, aby nespali v kamionech, aby museli použít hotel. Možná mají větší počet těch, kteří se tam logují a posílají připomínky, ale myslím si, že to musíme dělat stejně, nebo ještě ve větší míře. A z tohoto místa bych ještě na závěr chtěl říct, že naprosto souhlasím s tím, co tady říkal pan poslanec Stanjura.
Já myslím, že v tom tlaku nesmíme polevovat. Otázka je, zda do toho tlaku, a to zvažte vy sám, by bylo účelné zapojit Poslaneckou sněmovnu jako celek. A my jim to můžeme kompenzovat nepřímo, například snížením některých daní. To nemusí být jenom čistá dotace apod. Tak zvažme jednu věc, že v takovém případě uděláme stejný zákon naopak. Tak to zvažujme a nebojme se toho. A teď to myslím opravdu vážně, že to je na poradu. Pro ty, které ne, není žádný důvod, abychom my byli první a pak se divili, že nám to zase někdo vrátí z druhé strany. Děkuji za ty informace a opravdu je to docela komické a možná je to jedna z věcí, budeme tady mít dneska eurokomisařku, a já to asi v rozpravě minimálně jako jeden bod, aby i ona to tlumočila jakoby stanovisko Parlamentu. Pokud naši dopravci budou mít vyšší náklady v zahraničí, tak ty náklady promítnou i českým zákazníkům a českým klientům a je to v neprospěch našich subjektů. To znamená, opravdu musíme silně proti tomu bojovat. Říkám, spor v tom není, jenom hledejme nástroje. Ať tu bude jakákoliv vládní sestava, tak budeme hájit zájmy českých podnikatelů, aby měli férové podmínky u ostatních členských zemí.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, slova, která zde zazněla, ukazují jednu rovinu nebo jednu stranu té mince. To je ta zpráva, kterou ti Francouzi vysílali. A hledají možná nevhodné metody, ale my s tím vlastně skoro nic nechceme ani dělat. To bych viděl jako cíl, to bych viděl jako výzvu pro naši vládu, kterou by Poslanecká sněmovna měla podpořit, aby občan České republiky měl srovnatelný plat s občanem starých západních zemí.
Kdo by si to nepřál? To jsou takové obecné proklamace, proti kterým nikdo nemůže vystoupit. Ale ekonomika má svá pravidla a politici je neurčují. Ale tady náklady českým firmám zvyšuje parlament jiné země. Tak jednoduché to je. To je ten pravolevý střed. To je mimo naši národní debatu, mimo názory našich voličů, že jednou se přikloní k tomu modelu, jindy k tomu modelu, a podle toho se mění například daňové zákony nebo zákony v sociální oblasti nebo v pracovním právu. A to je naprosto v pořádku. Ale cožpak my jsme měli šanci svést souboj o mzdu českých řidičů na území Francie? Tak to neskrývejme za jiné dobré cíle. Nemám nic proti cíli, aby se zvyšovala životní úroveň, ba právě naopak. A pak, když to nevyhovuje, tak jsou výjimky. No, nebylo.
My tady řešíme nějaké anomálie. Tam jsem slyšel jinou perlu. Co jsem také na té konferenci slyšel, prostě další centralizace, další předávání moci do Bruselu.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Navrhuji hlasování o přerušení této interpelace do doby přítomnosti pana ministra. Zahajuji hlasování o přerušení této interpelace do přítomnosti pana ministra Mariana Jurečky. Tento návrh nebyl přijat. Budeme tedy v interpelaci pokračovat i bez přítomnosti pana ministra. Tak jinak. Podle legislativy to měla navrhnout paní poslankyně Pěnčíková. Proto toto hlasování prohlašuji za zmatečné. Tím jsme se z toho dostali. O slovo se hlásí paní poslankyně Pěnčíková.
To je všechno.
Pokud nezpochybňujete hlasování, nebudeme o něm hlasovat znova. Prosím pana zpravodaje o druhou část usnesení. Respektive o bod 2 usnesení.
Děkuji.
Děkuji. Děkuji panu ministru i panu zpravodaji. Hlasování? Pan poslanec Klučka.
Děkuju vám, pane místopředsedo. Nikdo mě nemůže z tohohle podezřívat, že by to nebyla pravda.
Informace členky Evropské komise Věry Jourové Prosím paní eurokomisařku. Paní eurokomisařka je přítomna a prosím ji tedy, aby se ujala slova.
Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane předsedající, na začátku mi dovolte poděkovat vám za možnost tady dnes promluvit, protože je to pro mě čest a zároveň příležitost ne vám vydat svědectví o tom, co jsem dělala dva roky v Komisi, to možná někdy jindy, ale spíš se s vámi dnes podělit o svoje myšlenky o tom, co udělala Evropská unie pro Čechy, co Češi dali Evropské unii a jak bychom měli pokračovat dál. Měla by to být poměrně obecná řeč o Evropě. Myslím si, že to jsou otázky, které jsou závažné především tím, že se na nich i lámou hodnoty. Že si musíme vzájemně říct, jaké máme představy o společných sdílených hodnotách v Evropě. Vím o tom a samozřejmě sleduji zprávy z České republiky, že z Česka tak jako z některých dalších zemí zaznívají kritické hlasy vůči Evropské unii. Některé jsou spravedlivé, některé méně. Já musím říct, že s tím sama při své práci často bojuji, že to uvažování celku, to, jak vidí Evropa společné věci, je někdy vzdálenější tomu, jak to vidíme my Češi. A tak jako já, když jsem v této funkci, musím se nutit k tomu, abych viděla věci z hlediska celku, tak bych o to chtěla požádat i vás. Způsob uvažování v Evropě, v Bruselu je skutečně v něčem posunut oproti českému. Chtěla bych mluvit o přínosech, které má Evropa. Jsem z těchto vyhlášení, že jsme v Unii kvůli těm penězům, vždycky zaskočena a zarmoucena, protože jak říkám, není to můj názor. V určitém momentu toho zaskočení jsem se vrátila zpátky k projevu Václava Havla, který měl před vstupem do Unie. A on tam jasně píše: "Pokud bychom vstupovali do Evropské unie jenom jako do klubu prosperujících bohatých zemí, abychom taky byli prosperující a bohatí, tak je to málo. Nemůže to být jenom o těch materiálních výhodách. Evropa se zkrátka nemůže jen vyplácet." A vrátím se na konci své řeči k tomu, co považuji za tu hodnotu, která pro nás v Evropě spočívá. Od začátku našeho členství do poloviny tohoto roku je to v souhrnu téměř 630 mld. korun. To jsou peníze, které jsme z Bruselu dostali navíc. To znamená v rámci jakési evropské solidarity, kdy se, když to řeknu úplně banálně, bohatým bere a chudším dává. Téměř půl milionu českých občanů bylo nově napojeno na kvalitnější čističky odpadních vod. A říkat, že Evropa řeší jednu žárovku jedné domácnosti je prostě demagogie non plus ultra. Myslím si, že je potřeba to ale lépe vysvětlovat. Ráda bych zmínila několik problémových věcí a krizí, které všichni řešíme. Věřím, že na to dostanu otázku. Já to nebudu vypočítávat všechno. Jenom se zastavím u té nešťastné kvóty. Nikdo mi za to hlavu netrhal, mohla jsem říct svobodně tento názor, říkala jsem to do médií a stojím si za ním a jsem ráda, že dnes se ta věc posunula k tomu, že se bavíme o dobrovolném konání členských států v rámci solidarity, a jsem velmi ráda, že v tom návrhu je plný respekt k suverenitě států, který má dvě zásadní role v této věci: zajistit bezpečnost svým lidem i lidem, kteří přicházejí, a zajistit integraci těch, kteří přijdou a mají zůstat na území. Myslím si, že je to zásadní, abychom zde nezasahovali do suverenity států. Proto jsem také proti té kvótě vystoupila. Chtěla jsem se k tomu vyjádřit z hlediska základního pojetí rozdělení kompetencí a respektu k suverenitě národních států. Jinak si ale myslím, že migrace je tak zásadní problém, že to skutečně nelze řešit z národní úrovně. Proto bych chtěla vyzvat všechny, kteří k tomu máte co říct, abyste přispěli s pozitivními návrhy, jak tuto věc řešit společně z evropské úrovně. Vy budete asi brzo schvalovat směrnici nebo zapracování směrnice proti terorismu v této Sněmovně. Velmi bych prosila o rychlý proces, protože je to něco, co nutně potřebujeme. Osobně se zasazuji o to, aby měly bezpečností orgány elektronické systémy k včasnému sdílení informací, otisky prstů odsouzených osob, nejenom občanů členských států, ale i občanů třetích zemí. Ze svého portfolia bych chtěla zmínit návrh na řízení evropského prokurátora. Zároveň má vyšetřovat velké korupční kauzy a podvody na strukturálních fondech a na zemědělských fondech. Práva spotřebitelů je další oblast, kterou mám na starost. Vážení přátelé, čeští spotřebitelé jsou pořád ti trpěliví, kteří se neumí hlásit o svoje, kteří si nechají štípat dříví na hlavě. Myslím si, že je potřeba i trošku osvěty a informovanosti. I o to se snažím. Snažím se o sladění pravidel pro obchodování na internetu. Předtím jsem mluvila o velmi nadějných českých podnikatelích, kteří na to skutečně čekají, protože je tady obrovský potenciál. Tohle je můj úkol pro příští rok, abych prosadila sladění smluvních podmínek pro obchodování na internetu. Již velmi stručně. Mám za sebou dva úspěchy, kdy jsem prosadila velkou reformu ochrany dat. Asi jste i slyšeli o tom, že jsem dotáhla nekonečná jednání se Spojenými státy o ochraně dat evropských občanů na americkém území. Dámy a pánové, toto mi odpusťte, musela jsem se tu trošku pochválit. My se snažíme společně s členskými státy, s Evropským parlamentem, se všemi lidmi, kteří mají pozitivní smýšlení, hledat účinná řešení všech krizí, která se na Evropu valí. Řada z nich přichází zvenčí, řadu jsme si vyrobili uvnitř. Zároveň chci říct, že ve světle migrační krize, terorismu, všech těchto zásadních věcí někdy působí, že se zabýváme věcmi, které nejsou tak důležité. Já tvrdím, nesmíme rezignovat na ochranu životního prostředí, na ochranu spotřebitele, na spoustu pozitivních věcí, které Evropa potřebuje. Musíme pokračovat v těchto věcech dále a nezastavit se. Teď mi dovolte se chvilečku zastavit na tom, že Evropa se nesmí jen vyplácet, protože to nemůže být jen o penězích. Já tomu říkám, že to je i dilema mezi přecpanými břichy a čistým svědomím.
Ještě přečtu omluvenky. Prosím, pane poslanče.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte jenom, abych doplnil několik faktických souvislostí a aspektů včerejšího projednání na výboru pro obranu. Proto apeluji na Ministerstvo obrany, aby počítalo také s přesahem z toho vojenského bojového prostředí směrem k civilnímu. Pokusili jsme se o to už úspěšně v Basře před lety, nedopadlo to úplně ideálně, protože jsme to neunesli my. Doufám, že teď budeme lepší. Chci také poděkovat úředníkům Ministerstva obrany za velmi detailní spolupráci před jednáním výboru. Kdo měl zájem a chtěl ty věci konzultovat a dotazovat se, tak mohl. Kdo neměl zájem, tak přišel až na výbor a divil se. Byl bych rád, aby Ministerstvo obrany dopředu projektovalo naši účast na stabilizačních a postkonfliktních aktivitách pomoci a operacích v prostoru , který ovládal dlouhodobě Islámský stát. Děkuji. Samozřejmě vyslání podpořím.
Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.
Já se moc omlouvám, ale musím reagovat na kolegu Gabala. Protože skutečně nestává se, že bych si nevyzvedávala materiály na výboru pro obranu, že bych nekomunikovala s tajemnicí výboru pro obranu, že bych neprahla po informacích, nestudovala je. Tato informace o tom, že se chirurgický tým rozšiřuje o ženisty, nikde nebyla! Stojíme tady všichni před tím rozhodnutím, jakým způsobem bude Česká republika dál v rámci zahraničních operací vojáky nasazovat. Měli jsme tady nedávno mandát na další dva roky, dokonce jsem byla zpravodajkou toho návrhu. Já nemám problém posílat vojáky do misí. Myslím si, že je to přesně to, co i Armádě České republiky pomáhá ve výcviku, když už nejsme schopni jim ten výcvik zajistit doma. Ale co mně vadí, že nás tady někdo tahá za nos a že nám tady někdo lže. A že nám tady někdo ty informace účelově neposkytuje.
Děkuji paní poslankyni.
Je to samozřejmě záležitost, kterou neumíme ovlivnit časově, vyšlo to na dnešní den. Čili omlouváme se za to. To, že dnešní jednání bylo přerušeno, nebylo tím, že bychom nemakali.
Jasné porušení základních principů svobody pohybu osob, zboží, kapitálu a služeb. Kolikrát to už Evropská komise řešila? Kolikrát jste se tím zabývali? Co jste v tom udělali? A nic se neděje a naše firmy platí pokuty. Ale my přece chceme vést debatu tady u nás, co to znamená. Jak má fungovat. A ne že budeme čekat, co máme ratifikovat, a pak se budeme dočítat v těch materiálech a tady budeme od mikrofonu slyšet: No musíme to udělat, protože nám hrozí pokuta. Neuděláte tohle, nedáme vám ty peníze. Já jsem rád, že tady je. Ale my tu debatu nevedeme. Já ano!
Děkuji panu předsedovu klubu ODS, že jsem ho nemusel přerušit, že respektoval to, co jsem řekl. Pravděpodobně na pokračování tohoto bodu nebude mezi námi, což bude ke škodě věci, ale třeba přijde víc členů vlády, což bych si výrazně přál.
Dneska těch neziskových organizací je spousta a opravdu jsou to většinou neziskovky, nebo ne většinou, ale je tam spousta neziskových organizací, kde peníze jenom mizí. Bohužel. Já tedy musím říct, že se zeptám na otázku, jestli to myslíte, paní eurokomisařko, vážně. Rovnost před zákonem je to, co si myslím, že každý rozumný a inteligentní člověk by si strašně přál a co by tady mělo být, ale rovnost před zákonem rozhodně není. Vymahatelnost práva pro všechny rozhodně není. A myslím si, že každý, kdo se nad tím jenom trochu zamyslí, tak mi dá za pravdu. A bylo by to to, co si myslím, že by mělo opravdu fungovat, protože jestliže se bavíme o právním státu, jestliže se bavíme o právní společnosti, tak právo je něco, na co by měl každý člověk mít opravdu bez toho, v jaké je pozici, právo. Dnes jsme měli výbor evropských záležitostí, kde byl pan premiér před jednáním v Evropské unii. Ptali jsme se na spoustu věcí, na některé jsme dostali odpovědi, na některé jsme nedostali odpovědi. Já se tím tématem opravdu zabývám. A nechci teď jakékoliv populistické řeči, ale fakt jezdím do té Evropy, jezdím na semináře, na konference, a ta realita je úplně jiná. Je to dva roky, kdy jsme se bavili o hotspotech. Dva roky to je, kdy v Bruselu padla slova: od října to bude fungovat a všechno bude v pořádku. To samé platí o společné pohraniční stráži, jak řekl dneska kolega, pobřežní hlídce. O té se mluvilo před rokem a půl. Před rokem a půl jsme byli přesvědčováni, že teď už to pojede a že bude a že to bude fungovat. Beru to jako začátek s tím, že se to bude rozšiřovat. Odveze ho sem do Evropy a bude to vlastně fungovat dál stejně. Nehledě na problémy, které budou nastávat mezi jednotlivými státy, mezi Řeckem, mezi Itálií. Takže rozhodně si nemyslím, že by Evropská unie byla efektivní, že by měla pokračovat dál v tom systému, který do dnešního dne funguje a který se nezměnil ani po tom vykřičníku s brexitem, kdy dnes spousta lidí v České republice opravdu říká, že v Evropské unii být nechtějí. Kdyby tam byl alespoň náznak změny systému, kdyby tam byl náznak toho, že se to bude dělat jinak. Jestli to prochází přes vás, to už je druhá věc, ale tady v České republice na výboru, který je zodpovědný za evropskou politiku, tak už je to pouze v rámci nařízení, se kterým se nedá nic dělat. Evropská unie tím směrem, kterým bude asi kráčet dále, protože žádná změna není vidět, tak rozhodně si nemyslím, že by byla přínosem, pokud to bude tak, jak to je teď. Teď jsme se vrátili z Rady Evropy. Kolegové, kteří tam byli se mnou, byli svědky, byli jsme jediní, kteří byli proti.